Mezi dalšími cíli tohoto návrhu je přesnější úprava elektronických dražeb, posílení právní jistoty subjektů dotčených v rámci dražebního procesu a vymahatelnosti zákonem stanovených povinností, zefektivnění dražebního procesu a odstranění nadbytečné administrativní zátěže.
Paní poslankyně, prosím.
Kolegyně, kolegové, ve své podstatě skoro vše již uvedla paní poslankyně Štefanová i pan ministr, čeho se týká tento tisk. Týká se to především aukčních portálů. Takže tolik k tomuto pozměňovacímu návrhu.
Děkuji, paní poslankyně. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy? Není tomu tak.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Odůvodnění jsem přednesla v obecné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane ministře. Ptám se, zda je ještě někdo, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Tím jsme vyčerpali tento tisk a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Budeme pokračovat bodem číslo Já ho prosím, aby se opětovně ujal slova.
Děkuji za slovo.
Dále ke zrušení bodu 98 návrhu zákona o silničním provozu: návrh nepřípustně rozšiřuje pravomoci příslušníků policie České republiky ve služebním stejnokroji, a to pouze na policisty. Skandálů s falešnými policisty, tedy policisty v civilu, zde již bylo dost a za současného stavu tento návrh je extrémně nebezpečný, zejména s přihlédnutím ke zhoršující se bezpečnostní situaci a očekávanému nárůstu kriminality. Takové opatření se tedy může obrátit v konečném důsledku proti samotným policistům, to je tedy v případech putativní ochrany občana, a praxe, že příslušníci SKPV si zajišťují k zastavování vozidel vždy uniformy, je dlouholetá, běžná a naprosto funkční. Dále ke zrušení bodů 104 až 114 zákona o silničním provozu: tabulka RZ jednoznačně viditelně identifikuje vozidlo. Zadržování a odnímání značek z vozidla z jakéhokoliv důvodu by nemělo být možné. Stejně je třeba postupovat u sankce zákazu činnosti. I zde dochází k prodloužení doby, na kterou může být vyměřena, tak stejně je třeba odstranit i tu spodní hranici. Ještě poslední dva body ke zrušení bodu 124 návrhu zákona o silničním provozu: není důvod, aby zákon zakazoval vyřešení přestupku domluvou, je-li jeho reálná společenská škodlivost marginální. Stejně tak není důvodné, aby zákon limitoval posouzení jednání přestupce úřadem z pohledu uložení sankce zákazu činnosti. Bod je třeba chápat jako sankci zákazu činnosti, tedy specificky definovaným odkladem a jakousi podmínkou. Takže to by bylo všechno.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Kolovratník, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
V druhém se pokouším - já se tady inspiruji Slovenskem - exaktně definovat minimální podélnou vzdálenost.
Zatím jste poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Já bych s dovolením ještě pokračoval v obecné rozpravě. Já jsem to pak zrušil. Já bych to prosím nerušil. Zatímco když tedy je to v protisměru, tak samozřejmě tam je, jak říkám, oční kontakt. Neuvědomuji si, že by byly nějaké situace v lese. Nedovedu si představit, že by nějaký cyklista neuhnul nákladnímu automobilu. Tím bych ukončil obecnou rozpravu a jestli dovolíte, tak bych přešel do té podrobné.
Ano.
Mám vystudovanou analýzu silničních nehod, nehody jsem řešila patnáct let. Domnívám se, že o této věci něco vím, a proto jsem si dovolila dát své pozměňovací návrhy.
Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy?
A to jsme dnes tady viděli v přímém přenosu.
Mně je jasné, že se vám to nelíbí. A já vám ani neberu to, abyste nám říkali, že se vám to nelíbí. Ale moc se mně nelíbí, když nám říkáte: Takhle neodpovídejte. Toto tady nemáte říkat. Abych použil vaše slova, já to takhle nemám ve zvyku - takhle nás necenzurujte, my si budeme odpovídat, jak my uznáme za vhodné. Jak to bylo? Jeden z prvních kroků, který jsem udělal, bylo, že jsem se spojil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a začal jsem přesvědčovat Komisi, která vůbec k tomu nebyla připravena, aby se jádro dostal do taxonomie. Dostalo se tam. Pak jsme museli svést velký boj, aby to nebylo znovu vyřazeno. A jeden z velkých bojů jsem musel svést i v Evropském parlamentu o to, aby ta taxonomie nakonec byla schválena s jádrem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne. Vystoupení pana premiéra vyvolalo řadu faktických poznámek.
Mou faktickou poznámku nevyvolalo vystoupení pana premiéra, už jsem se přihlásil dopředu. Vy nám kladete otázky, my odpovídáme, a pak někdo řekne, že jsme všeználci. Ale když nebudu odpovídat, tak jsem arogantní, že neodpovídám. My jsme nebyli první, kteří o nich hovořili. Já jsem zdvořile požádal, ať se držíme tématu. Za to jsem byl peskován, že tady někoho mistruju. Ale když vy přinesete jiná témata, položíte otázky v jiných tématech, tak my odpovídáme. Interpelace není jednostranná disciplína, že přijde opozice, zkritizuje vládu, vláda sklopí uši, nic neřekne a odejde. Ano, můžeme se přít o interpretaci čísel, to je naprosto normální, ale ta čísla nikdo nezpochybnil a to je podle mě v takové debatě důležité.
To je ta komunikace, vážení kolegové, na to se snažím poukázat - na to, jakým způsobem komunikujete. Asi je logické, téma komunikace je strašně široké. A jasně, otevře sociální věci, otevře energetiku, otevře potraviny a tak dál a tak dál. Ale opět, podívejte se prosím, na tu komunikaci. Minutu na to přijde pan premiér Fiala a udělá z nás ze všech pitomce a začne na nás útočit. A to je, pane premiére, to je ta vaše komunikace, to je ten styl - nejlepší obrana je útok. A víte, já vám tedy v té komunikaci - už nebudu smírný - něco poradím. A za druhé, ať tedy držím tu komunikaci, ať to posunu dále. Ptám se na jedinou věc: Jak budete komunikovat svůj vládní balíček? Jak a kdy ho představíte poslancům?
Děkuji. Myslím si, že si každý, kdo tomu alespoň trochu rozumí, udělal jasný obrázek. Máme nejvyšší nárůst cen energií v celé Evropské unii, máme nejvyšší nárůst cen elektřiny a druhý nejvyšší nárůst cen plynu. Já vím, že zase zpochybníte všechny agentury, které to dělaly, ale to je prostě fakt, tohleto se okecat nedá. Jenomže, pane premiére, na to už dneska nikdo neslyší. Na Antibabiše už nikdo neslyší. Dneska už se všichni dívají na to, co děláte vy. Každý se dívá na to, jak berete zodpovědnost, kterou jste vzali do vlastních rukou. Výsledek tady všichni vidíme.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odůvodnil jsem již v obecné rozpravě.
Děkuji, pane poslanče, nyní vystoupí pan poslanec Blaha, připraví se pan poslanec Koten ke svému vystoupení. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Abych obohatil to množství pozměňovacích návrhů, tak se přihlásím také celkem k devíti pozměňovacím návrhům, které jsou podrobně odůvodněny v důvodové zprávě.
Já bych se rád tedy přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 2490 a který jsem odůvodnil již v obecné rozpravě. Děkuji.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji.
Jestli jsem dobře pochopil, z místa se hlásí pan poslanec Staněk.
Já se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, respektive návrhu svému a kolegy poslance Jana Bureše. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy z místa? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu číslo 137 čili ústním interpelacím. V pátek 19. května bude v 9 hodin zahájena 66. schůze Sněmovny A nyní už slíbená obědová přestávka.
To jsou argumenty? Ale samozřejmě, prosím, my od lidí máme reakce, mezi lidi jezdíme. Prostě spousta těch věcí, které děláme, se týká mnoha let dopředu, tak to je třeba s důchodovou reformou. Proč jste ji neudělali vy? Proč jste neudělali něco s energetickou bezpečností? Tak bych mohl pokračovat. Ty věci prostě spolu souvisejí. Nemáme ji usnadněnou, my nad tím nepláčeme, my ty věci děláme.
Děkuji a pokusím se tedy ukončit tu debatu, ať se ještě dostane na někoho dalšího. Tudíž vlastně jsem se nedozvěděl nic.
Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Já už jsem vás, kolegyně, kolegové, před nedávnem odhlásil. Ještě nefunguje systém? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je s navrženým usnesením, že pan poslanec Kolovratník nesouhlasí s odpovědí premiéra vlády? Hlasování: bylo přijato. Hlásí se pan předseda Michálek. Prosím. Hlasuje se námitka. Kdo je proti tomuto návrhu? S touto námitkou byl vysloven souhlas. V tom případě dám hlasovat opakovaně o návrhu usnesení.
To znamená, že mu hlasovací zařízení muselo fungovat.
Samozřejmě nemám problém dát hlasovat o mém postupu. Každopádně se chci zeptat, zda pan Michálek může odpovědět na vaši otázku, nebo mám dát hlasovat rovnou?
Děkuji za slovo. Prosím vás, hlasování je buď pro, nebo proti, anebo se někdo zdrží hlasování.
Kolegyně a kolegové, bylo vzneseno zpochybnění hlasování, já jsem o něm dal hlasovat a zpochybnění hlasování prošlo. V tento moment neprobíhá diskuse, je možné pouze dávat procedurální návrhy. Prosím, paní předsedkyně.
Preventivní restrukturalizace patří z hlediska práva k insolvenčním nástrojům.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Konstatuji, že jsme s návrhem vyslovili souhlas a u těchto dvou bodů povedeme sloučenou obecnou rozpravu. Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. V podstatě odkazuji na to, co jste vlastně řekl i vy. Ústavně-právní výbor na svém posledním jednání tento tisk projednal a doporučil Sněmovně jeho schválení a přijetí.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Já vám děkuji a tímto otevírám Eviduji tři přihlášky do této sloučené obecné rozpravy. Jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Kohoutek, poté paní poslankyně Iveta Štefanová a potom pan poslanec Milan Feranec.
Dobrý den. Ekvivalentní mechanismy, jako je preventivní restrukturalizace, v českém právním řádu chybí. Preventivní restrukturalizace tak nepředstavuje další způsob řešení úpadku, ale má úpadku podnikatele předcházet. Preventivní restrukturalizace se nabízí co nejširšímu okruhu podnikatelů a nevylučuje, že i hluboké hospodářské problémy mohou vyplývat z relativně jednoduchých příčin a mohou mít jednoduché řešení, tedy poradenské využití poradenských služeb, prodloužení splatnosti existujících pohledávek klíčových věřitelů za současného přijetí úsporného opatření. Jak jsem již říkal, tento návrh novelizuje i další související předpisy.
To je jedna věc. Ale není stanoven dostatečný boční odstup pro protijedoucí vozidla, myslím tím nemotorové vozidlo, jízdní kolo, a motorové vozidlo jiné, například osobní automobil. Já když pojedu proti cyklistovi, nejsem povinna dodržet 1,5 metru na stejně široké komunikaci o šíři 3 metry. Děkuji. Vážený pane předsedající, jak jste si zajisté všiml, jenom část věcí jsem četla, jinak všechno odůvodňuji z hlavy, protože je to tematika, která mě zajímá. Nicméně zkusím přenést svoji diskusi na půdu hospodářského výboru, pane ministře. Jsou tak vyhazovány peníze z evropských dotací na budování něčeho, co není využíváno. Domnívám se, že nejenom já mám tuto zkušenost, že tam je krásná cyklostezka, prázdná, bez jakýchkoli překážek, a cyklista jede přede mnou po úzké cestě několik kilometrů, kdy ho nemohu předjet, a vedle má krásnou cyklostezku. Domnívám se, že cyklista je povinen cyklostezky použít, a měli bychom se vrátit k předchozí právní úpravě. Ještě bych se vyjádřila k možné námitce, že co když tam přece jenom nemůže moci jet - prosím vás, protiprávnost. A poslední, abych nebyla na cyklisty jenom hrubá, 2645, a očekávám, že by se ke mně měla připojit většina Poslanecké sněmovny a i cyklistické veřejnosti, je to, že i přilba pro cyklisty měla být povinná bez ohledu na věk. Nediskriminujme cyklisty věkem, ať mají povinnost mít přilbu i cyklisté starší 18 let.
Děkuji, paní poslankyně. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tolik vše v obecné rozpravě, následně vystoupím v podrobné.
Děkuji pěkně. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Podle našeho názoru psycholog těžko může předávat začátečníkovi znalosti, co se týká řízení, které sám nemá. Jde tedy o přestupek, jehož společenská škodlivost je variabilní, a to právě dle okolností, za jakých byl spáchán. Laická veřejnost si často plete nepřiměřenou rychlost, tedy opravdu nebezpečné jednání, a nedovolenou rychlost. Tyto pojmy nelze zaměňovat, a to ani s účelem propagace postihu za jednání, která často postrádají onu společenskou škodlivost, s cílem naplnění obecných rozpočtů.
Abych vysvětlil: pokud dojde k dohodě s věřiteli, že oni prominou část svých pohledávek, aby i z hlediska zákona o dani z příjmu toto bylo osvobozeno od daně z příjmu.
Ano, v rámci podrobné rozpravy se k danému návrhu přihlaste. Ptám se pana ministra nebo pana zpravodaje, jednoho i druhého, zda chcete vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak, děkuji. Otevírám podrobnou rozpravu Jestli tomu dobře rozumím, jsou to návrhy přímo načtené na plénu, nikoliv uvedené v systému. Nikoho nevidím. Ptám se pana ministra a pánů zpravodajů, zda chcete závěrečné slovo k tomuto tisku? Není tomu tak. Otevírám další bod dnešního jednání Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan.
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, už jsem se podrobněji k danému návrhu vyjadřoval v rámci projednávání v prvním čtení. Zrekapituluji jenom ty nejdůležitější danosti předkládaného návrhu.
Zatímco starší právní předpisy jsou jinými právními předpisy výslovně rušeny, v případě mezinárodních smluv nedochází a nikdy nedocházelo k výslovnému rušení aktů, kterými byly mezinárodní smlouvy původně vyhlášeny. Rušení vyhlášek a sdělení Ministerstva zahraničních věcí by patrně vyvolalo právní nejistotu ohledně dat, k nimž mezinárodní smlouvy, které již pozbyly platnosti, skutečně pozbyly. Rovněž z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že mezinárodní právní platnost a vnitrostátní účinnost mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, nemusí být totožná. Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a rovněž navrhovaná opatření jsou v souladu s právem Evropské unie a aktuální judikaturou soudních orgánů Evropské unie. My jsme na ústavně-právním výboru samozřejmě diskutovali i otázku ohledně právních předpisů týkajících se Slovenské republiky, respektive federace, kdy po vzájemné diskusi na ústavně-právním výboru tyto úpravy byly zahrnuty, respektive předpokládám, že jsou zahrnuty v pozměňovacím návrhu kolegy Cogana, který jsem si měl možnost samozřejmě již nastudovat.
Mimo jiné je též tedy navrženo vypustit předpisy, které sice jsou návrhem navrženy ke zrušení, ale v mezidobí od předložení návrhu byly již zrušeny jiným právním předpisem. Jinak bych řekl, že navazuji na svoje kolegy.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není zájem o závěrečná slova.